Byl projednáván podrobně v garančním výboru pro sociální politiku a také byl projednán v hospodářském výboru. Jaké změny jsou tady podstatné. Tak já bych zmínil aspoň toto. V tomhle návrhu se zakotvuje nový institut sdíleného pracovního místa. Pak tam jde o koncepční změnu dovolené, změna v oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy a dochází ke zpřesnění úpravy doručování. A nakonec snížení administrativní náročnosti při vydávání potvrzení o zaměstnání. Takže já bych vás tady za paní kolegyni Maláčovou chtěl požádat o podporu tohoto zákona, se kterým vyslovili souhlas také sociální partneři. A to je asi v úvodu v druhém čtení z mé strany všechno.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já vám tedy mohu sdělit, že výbor pro sociální politiku jako garanční výbor projednal tento návrh zákona na své schůzi 15. dubna a doporučil Poslanecké sněmovně, aby schválila návrh zákona, a současně jí doporučil, aby přijala k tomuto návrhu pozměňovací návrh.
Čili tolik ke mně. Tolik ode mně.
Pěkné odpoledne. Já osobně nejsem příliš velkým zastáncem těch videokonferencí, zejména u těch orgánů, které mají přístupnost pro veřejnost, nebo dokonce tam, kde ta veřejnost by mohla vystupovat, což je třeba zastupitelstvo. Tam, kde veřejnost přístup má, to je druhá úroveň. Ale mě by zajímalo v tom případě, jak ta vaše slova korespondují třeba s tím, co se děje v Praze, kde váš primátor dokonce chtěl videokonferenci při konání zastupitelstva, když jste mluvil o té přítomnosti veřejnosti, odborné veřejnosti a podobně, kde oni přímo do toho zasahují. Tady veřejnost může být, ale nemůže do toho zasahovat. Tak já jenom se ptám spíše, není to žádná provokativní otázka, ale mně jde o ten konzistentní postoj, protože my se o tom v Praze občas hádáme. A tady vy máte ten postoj trošičku jiný, tak jenom jak to tedy vlastně ve skutečnosti je ve vztahu vás jako Pirátské strany k videokonferencím a k tomu online jednání různých typů různých orgánů.
Jenom tedy faktickou poznámkou krátce. Chápu, že u těch videokonferencí v současné době a v současných technických možnostech je to omezené. Tam samozřejmě nevím, co se přesně používá. To znamená, že z toho veřejného jednání výboru, které probíhá videokonferenčně, probíhá přenos někam ven, kde to ta veřejnost může sledovat. To je aspoň ten základ.
Jinou faktickou poznámku tady nemám, takže se připraví pan poslanec Marek Benda.
Za prvé, ty videokonference se dějí v Praze i na výborech, a ty jsou pro veřejnost otevřené, nikoliv na radě. Za prvé. A tato rada v tom jenom pokračovala. To se skutečně zeptejte.
Slyšel jsem o tom tak strašné věci za poslední týdny, co se odehrává na těchto videokonferencích, že to radši nebudu říkat. Přerušme projednávání, přikažme ho ať už organizačnímu výboru, nebo ústavně-právnímu výboru. Podle mého názoru to nepřináší vůbec nic nového a užitečného, upřímně řečeno. Několik videokonferencí už tady proběhlo na různých typech orgánů, výborů, podvýborů.
A právě na to bychom asi všichni chtěli odpovědi.
Děkuji. A omlouvám se panu předsedovi Jurečkovi, že jsem ho minul s přednostním právem. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Bělobrádek, kterého jsme předtím přeskočili. Prosím.
A prostě jak se otevřou školky, tak i tito lidé, kteří by z těchto důvodů, aby ochránili ve společné domácnosti rizikovou osobu, tak prostě přijdou o ošetřovné. Jestli to tak je, nebo není, protože ten dotaz je zcela konkrétní.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Bendl.
Děkuji za pozornost.
A nyní s přednostním právem pan poslanec předseda Jurečka, kterého jsem předtím přeskočil. Stále jsme v obecné rozpravě.
Ti lidé si potřebují odpočinout a většina z nich se těší do návratu do zaměstnání. Tohle je reálný stav. A měli bychom se snažit, pokud to aspoň trochu jde a je vůle, vyjít tomu vstříc. Nebude to brzdit otevírání školek. Rozhodnutí samospráv to nebude omezovat. Ale je to prostě určitá pojistka a určitá garance pro ty rodiče, kteří mají vážnou obavu a mají k tomu vážný důvod.
Pokud je tomu tak, tak prosím.
Řeknu jen tolik, že téma, kterého jsem se ujal, se poměrně rozrostlo během té debaty. To je pro mě příliš obtížné. Ale minimálně teď to prodloužení na tři měsíce tady podpořit můžu. Ale protože jsem člen vlády, tak si k tomu dovolím říct svoje stanovisko. Říkám vám to. Samozřejmě berte to s rezervou, protože to by vám museli říct spíš ti odborníci samotní. Navrhovaná úprava nebude mít žádné bezprostřední finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty v kontextu právní úpravy účinné před přijetím opatření ke zmírnění dopadů epidemie. Takže s těmito okolnostmi a s těmito žádostmi vás žádám také o podporu tohoto zřejmě potřebného návrhu zákona.
Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že podrobně tady tento návrh uvedl pan ministr. ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušně legislativně technické úpravy.
Já také děkuji. Dobré odpoledne všem. A nyní bychom mohli rozhodnout, že nepovedeme obecnou rozpravu, nicméně mám za to, že takový návrh nepadl, takže obecnou rozpravu otevírám. Jako první je přihlášen pan poslanec Bauer a poté pan poslanec Výborný. Takže prosím pana poslance Bauera, máte slovo.
Dovolte mi, abych se s vámi podělil o pocit, který jsem měl z jednání výboru pro sociální politiku, který proběhl včera ráno. Nicméně já rád pojmenovávám věci pravými jmény. Proč tady vlastně tento návrh máme? To je jedna verze. Jinými slovy, my tímto drobným návrhem, který teď projednáváme, napravujeme špatně legislativně připravené zákony, nebo zákon, který byl schválen toho 24. dubna letošního roku. To znamená, že jedním covidovým zákonem opravujeme ten předešlý covidový zákon. Nakonec jsme s tím souhlasili. Ta omluva tam padla. A také tam padl příslib, že už se to nikdy do budoucna nebude opakovat, tak jsem zvědavý. A tím jsem se i chtěl zeptat, jestli jsou příslušná ministerstva schopna psát kvalitně návrhy zákonů tak, abychom nemuseli jeden covidový zákon opravovat tím následujícím. Druhá poznámka - to je úplně ta poslední. Takže z toho důvodu - já rozumím tomu, že pan ministr Zaorálek není expert a s tou materií se pravděpodobně neměl možnost seznámit, ale chci se zeptat, jestli pozměňující návrh předložený panem poslancem Markem
Já bych samozřejmě neměl mluvit za Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale já jsem o tomto problému přesně s paní ministryní mluvil. A mohu tady za ni říci, že ona skutečně tento návrh pana Výborného podporuje. Ty tři měsíce podle ní, to je v pořádku.
Děkuji. A nyní je tedy v rozpravě přihlášen pan poslanec Výborný, připraví se paní poslankyně Valachová. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Nacher. Poté se mi přihlásila paní zpravodajka do rozpravy.
Ale já bych měl dotaz k tomu, co tady projednáváme. Jestli vůbec někdy. Já vám děkuji.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Tak já děkuji. Já jsem poděkovala všem svým kolegům, že jsme se dokázali sejít v plném počtu v jednu hodinu včera, a všechny jsem prosila, aby pozměňující návrhy dodali do 12.30 hodin. Učinili tak, měli jsme možnost to projednat. A ještě před mým zpravodajstvím jsem se dívala do systému, kde žádný další pozměňovací návrh k tomuto tisku nebyl.
Děkuji. Prosím, dvě minuty.
Já si dovolím prostřednictvím pana předsedajícího poprosit ke zklidnění emocí. Co se týká načítání pozměňovacích návrhů v rámci tohoto režimu, děje se tak tři týdny v řadě jiných situací. Tohle je mimořádná situace. Já jsem ji uvedla ve svém slově poměrně věcně pragmaticky a nekonfliktně. Mou snahou je, protože nevíme, kdy se znovu sejdeme v legislativní nouzi, není vůbec jasné, jestli příští týden bude Sněmovna svolána v legislativní nouzi. Nicméně co je jasné, že již od pondělí zejména v mateřských školách vypukl totální chaos a že vůči rodičům není naplněno to, a tady věřím, že máme absolutní shodu s paní kolegyní, co jsme jim slíbili. Tohle je pozměňovací návrh, který to napravuje. A co se týká obsahové shody, tu jsem se také pokusila vysvětlit. Bude na Sněmovně, jakým způsobem se k tomu postaví. Pokud Poslanecká sněmovna bude mít svou většinou za to, že tuto věc nechce podpořit, je to její rozhodnutí. Já to budu respektovat. Nicméně musím zareagovat na tu poznámku nenahlášení pozměňovacího návrhu.
Tak teď se mi to trošku komplikuje. Zeptám se pana poslance Bauera, jestli disponuje nějakým přednostním právem. Nicméně paní poslankyně Aulická se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, dvě minuty. A pak jsem se tedy dozvěděl, že pan poslanec Bauer disponuje přednostním právem. Prosím.
Kolegové, kolegyně, já myslím, že jsem klidným, věcným hlasem a s jasnými argumenty popsala, jakou situaci ten pozměňovací návrh řeší, včetně toho, proč je tohle mimořádné řešení namístě v legislativní nouzi. A co se týká toho, co má řešit vláda a co poslanci. Navíc je tohle zcela mimořádná věc. Pokud si řekneme ano, tak je na místě to podpořit. Pokud z nějakého důvodu si řekneme, že nikoli, nepodpoříme to. Takže nerozumím těm vášním. Sněmovna má šetřit práva, v tomto případě práva dětí, a má dbát na to, aby všechny kroky, které dělá pro rodiče, v tomto případě pro rodiče, byly transparentní a předvídatelné.
A poté by snad, jestli to mám všechno dobře, měl být pan poslanec Bauer.
Děkuji za slovo. Ale vyšli jsme z nějakého přiměřeného času tří měsíců. To je celé.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. V tuto chvíli uvažujeme na základě stanoviska epidemiologů od 25. května o zákazu konání hromadných akcí nad 500 osob. Skutečně to je nějaká hranice, která je akceptovatelná. Dnes je to nastaveno na 10 lůžek na 100 tisíc obyvatel na každý kraj. Je to spojeno i s elektronizací, s elektronickými žádankami, hlášení do systému, to je vše řešeno skutečně podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Rovněž budou zachována pravidla pro ukončování karantény zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách, kde jsou speciální podmínky podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které se vztahují právě na zdravotníky a sociální pracovníky, tak aby nedošlo k tomu, že dojde k ochromení nějakých zdravotnických nebo sociálních provozů. Takže to je další oblast, která bude zachována po ukončení nouzového stavu. Že by toto nemělo být vázáno na nouzový stav. Takže tolik asi k těm základním oblastem. Případně jsem připraven odpovědět na nějaké detailnější dotazy. Pokud jde o ten druhý bod, návrh legislativních změn, které by umožňovaly zajištění centrálních nákupů ochranných pracovních pomůcek zejména od českých výrobců, tak zde toto je samozřejmě věc, která je zejména v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. V tom usnesení Poslanecké sněmovny se hovoří, i že by mělo být zajištěno dodávání zejména od českých výrobců, ale tady musím konstatovat, že toto není možné takto nastavit.
Tohle není něco, co bych měl s někým dohodnuté. My strašně potřebujeme vrátit zemi k životu.
Má. Prosím.
Jenom se opravím.
A nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli dvě přihlášky. Jako první je to pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Valachová. Pan poslanec Výborný?
Odůvodnění jsem provedl už v obecné rozpravě. Děkuji.
Ptám se opět, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Podle toho, jak je v tuto chvíli zvykem, přerušuji projednávání tohoto bodu pro provedení třetího čtení po všech ostatních třetích čteních.
Děkuji za slovo.
Dobře. Otevírám rozpravu a očekávám, že zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Procházková bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra.
Děkuji za slovo. Pokud bude schválen tento pozměňovací návrh, pak pozměňovací návrh poslance Hniličky už není možné hlasovat, protože byl schválen v návrhu výboru pro školství.
Už jsem poslance svolal do sálu. Procedura je tedy návrh A výboru, návrh B pana poslance Hniličky. Kdo je proti navržené proceduře? Já vám děkuji. Já vám děkuji.
Dobře, registruji váš návrh. Takže budeme hlasovat o tomto vašem návrhu. Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v souvislosti s pandemií se způsoby jednání jednotlivých parlamentů v celém světě rychle mění. Třeba norský parlament suspendoval jednací pravidla, která vyžadují osobní přítomnost. Na Novém Zélandu umožňují konat výbory vzdáleně. Ve Velké Británii dovolila vzdálené jednání výborů House of Commons. Podmínkou je, že použití systému bylo odsouhlaseno předsedou Sněmovny. V Argentině mohou obě komory jednat a hlasovat na platformě Zoom. Ve Finsku mohou pracovat vzdáleným způsobem, ale hlasování není přípustné. Ve Francii - Národní shromáždění - mohou výbory jednat vzdáleně, ale hlasování v nich není umožněno, také testují Zoom. V Řecku neumožňují vzdálené jednání, ale mají jiné opatření, třeba hlasují procházením dveřmi, mohou hlasovat poštou - to asi u nás zavádět nebudeme. Ve Španělsku zavedl parlament možnost vzdáleného hlasování včetně vzdálené rozpravy. V Norsku mají výbory vzdáleným způsobem. Některé z našich výborů už uskutečnily svá jednání prostřednictvím videokonference. Jednací řád ovšem takovýto postup neupravuje, proto z pokynu vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny legislativní odbor návrh pravidel pro konání těchto videokonferencí připravil. Následně jsem s textem seznámil i předsedy poslaneckých klubů, kteří měli možnost se vyjádřit.
Děkuji. Tam bych skutečně tento postup obecně nedoporučoval v této době.
Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou v tuto chvíli přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené, a to na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Viděl jsem přihlášku pana předsedy klubu ANO 2011 pana poslance Faltýnka.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl následující pevné zařazení bodů, které reaguje na vlastně včerejší průběh jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.
Tak.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já zde mám jenom krátký návrh.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nicméně včera neprošel bod, který tady chtěla téměř polovička Sněmovny - informace k otevření škol. A já si sice umím představit, že budeme diskutovat všechno možné i nemožné ve školském zákonu, ale dávám tady tuto šanci k samostatnému bodu. Když to bude ta informace, tak to může pan ministr tak pregnantně shrnout, to bude za pár minut hotové, budeme mít informaci a půjdeme dál. Jenom bych nechtěl se dočkat toho, že bude někdo upozorňovat, že to s tím nesouvisí. Ta školská problematika souvisí, všechna ta patra škol, spolu. A ty informace nutně potřebujeme. Lidé nám píší, studenti nám píší.